Termín: neprodleně. Pokud tomu tak není, tak by to Ministerstvo dopravy mělo doplnit. Bod dvě je naprosto stěžejní. Ten se týká forenzního auditu celé akce. To předpokládám, že bude součástí zadání toho forenzního auditu. Nicméně pokud na tom bude pan kolega Hovorka trvat, tak bychom o tom hlasovali. Podotýkám, že o všech bodech se bude hlasovat, navrhnu jednotlivě. Samozřejmě zase podle toho, jak kolega na tom bude trvat nebo netrvat, budeme o tom hlasovat. A od toho se odvíjí žaloba státu na nějakého podnikatele. To mi přijde jako velmi, s prominutím, diletantské. Za další, že potom, když je časová tíseň, tak asi se dala vymyslet právní konstrukce, dát nějakou žalobu s nějakým předběžným názorem, ale nikoliv se opřít o tento posudek, pokud se dá vůbec zřejmě nazvat posudkem podle těch dvou závěrů, o kterých jsem vás tady informoval, s tím, že potom v té soudní žalobě to mohlo být doplněno. A myslím si, že tímto postupem už ho má. On tam říkal, že vlastně za to můžeme my. Nevím, jestli řekl přímo ve Sněmovně, nicméně já nevím a nejsem si vědom toho, že my bychom měli dohlížet na jednotlivé stavby, že bychom měli dohlížet... Od toho je zodpovědnost investora.
Já vám děkuji. A nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pane poslanče, další přihlášený je pan poslanec Hovorka.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Já děkuji panu poslanci Kortemu. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, tak jak bylo řečeno panem ministrem, důvodová zpráva k novele zákona definuje změny, které mají zlepšit náležitosti veřejného pořádku, bezpečnosti a prevenci kriminality. S tímto cílem bude souhlasit určitě drtivá většina občanů. Na druhou stranu souhlasím s tím, že je v řadě případů úprava nutná, aby se některé přestupky jednání, například spojené s hazardem či alkoholismem, mohly efektivně řešit. Kardinální otázkou však je, kde je ta hranice mezi zajišťováním bezpečnosti občanů a ochranou jejich osobních svobod. A z posilování pravomocí mám také obavu, že může docházet k postupnému nahrazování působnosti Policie České republiky, což mimochodem připouští i důvodová zpráva v rámci menších obcí s ohledem na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Dalším problémem je, že pokud zvyšuji pravomoci, pak by se měla zvýšit i kontrola obecní policie. A pokud tomu tak není, pak je oprávněná obava z možného politického zneužití či obyčejné buzerace občanů. Taktéž nevidím důvod, proč se prodlužuje délka platnosti osvědčení z dnešních tří na pět let. Rozumím pravidelnému osvědčování odborné způsobilosti, ale obecní policisté by měli mít pravidelné školení v zacházení se zbraní. Obecní strážník by měl být z mého pohledu pomocník občana po vzoru londýnských policistů. Pokud se odstraňuje termín žádost a zavádí se výzva, pak je zřejmé, že neuposlechnutí výzvy je již řešeno jako přestupek. Velkým problémem může být oprávnění vstupu do živnostenských prostor i po skončení prodejní nebo provozní doby, včetně možnosti použít sílu, podobně jako je tomu u Policie České republiky.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ivan Adamec.
A tady si myslím, že nás to může čekat také. A podle mě to nesdílí řada starostů. To tady padlo v tom úvodním, že to k tomu povede. Já tedy toto hrubě nesdílím, protože služební poměr zakládá povinnosti toho, kdo vlastně ten služební poměr vytváří, to znamená další finanční náklady do budoucna, výsluhy a takovéhle věci. To snad tady nikdo nechceme. Bez městské policie dneska si nedovedu představit, jak bychom zajišťovali veřejný pořádek. Nakonec na policajty nadáváme všichni celý život, co si budeme tady vyprávět. Každý někdy jel rychle, každý někdy jel, jak neměl. Já jsem tady zaregistroval, že pan ministr říkal, že je ochoten tady přijmout jakýsi pozměňovací návrh, tak jsem to pochopil. Já si myslím, že nelze posuzovat činnost městské policie podle Prahy. Takže chci říct, že nepaušalizujme to všechno. Já vám řeknu, jak to je.
Zvláště ctihodné poslance starosty, předsedy klubů a podobně. Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. A pan poslanec Koníček. Teď tady mám přihlášku pana poslance Uhlíka - k pořadu schůze, pane poslanče? Přejete si vyřadit tento tisk? Zeptám se, zda můžeme takto hlasovat jedním hlasováním. Nejsou námitky? Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Faltýnka. Pan poslanec Koníček navrhuje body 121 a 181 zařadit jako první dva body po polední pauze. Tento návrh nebyl přijat. A pan poslanec Uhlík navrhuje vyřadit sněmovní tisk 927, stavební zákon z pořadu schůze. Tento návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji za pozornost, ale pevně doufám, že se nám podaří tyto tři body, které jsem zde přednesl, zakotvit do této novely.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji panu zpravodaji za jeho stručné a jasné uvedení.
Pokládám to za důležité, abych osvětlil svá ideová východiska, jež mě povedou k návrhu, který přednesu závěrem. Jedno pojetí svobody je negativistické. Svobodu vidí především jako zdroj nejistoty, která vytváří mnohost, a z této nekonečné množiny mnohostí pramení mnoho nebezpečí zneužití. Výsledkem je chaos, zmatek, neorganizovaný a neorganizovatelný. Myslím si, že velmi dobře to charakterizuje Karamazov, nikoli náš kolega, ale Míťa Karamazov z Dostojevského románu, když říká: Široký, příliš široký je člověk, já bych ho zúžil. Myslím, že je zbytečné konstatovat, že takovéto pojetí svobody vede k autoritativním a totalitním režimům a že to je přímá cesta do gulagu. V souvislosti s teroristickými útoky a dalšími bezpečnostními hrozbami dnes ve společnosti roste strach. Sněmovně jsme schválili zákon o ochraně státních hranic, který umožní vládě, ba dokonce pouze ministru vnitra bez souhlasu parlamentu uzavřít hranice. Znamená to, že nebudu moci vycestovat? Teroristé nás chtějí připravit o naši svobodu, jejímu konceptu nerozumějí, chtějí ji zničit. A my ze strachu před teroristy přijímáme opatření, jimiž se sami své svobody dobrovolně vzdáváme, čímž de facto realizujeme jejich cíle. Nyní prosím poznámka číslo dvě, obecná, řekněme filologická. Zákonodárci, když v roce 1991 přijímali zákon o obecní policii, patrně vůbec netušili, jaký to nesmysl schválili a jaké to bude mít neblahé důsledky. Problém spočívá v nešťastném pojmu "obecní policie". Ten pojem je nesmyslný, a to jak z hlediska filologického, tak z hlediska vnitřní logiky. To by nikdo z nás patrně dnes neřekl, protože my děláme přece politiku a i ve slově politika je obsažena polis. Takže obecní policie je zhruba stejný nesmysl, jako byla svého času lidová demokracie. Jak přeložit obecní policii, to tedy opravdu nevím. Vnitřně nelogický pojem to je proto, že zákon se sice jmenuje "o obecní policii", ale v textu se všude hovoří o obecních a městských strážnících.
Kdo je proti? Děkuji vám. Tolik k tomuto bodu. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh novely zákona o Vojenské policii, který reaguje na změny v právním řádu České republiky a současně na potřeby policejní praxe. Novelou trestního řádu došlo k rozšíření působnosti pověřených orgánů Vojenské policie, a to na státní podniky a příspěvkové organizace založené nebo zřízené Ministerstvem obrany. Vojenské policii bylo zároveň svěřeno konat vyšetřování o trestných činech v její působnosti. Tyto potřeby jsou obsahem předkládané novely, která si klade za cíl zlepšit stávající podmínky pro výkon policejní ochrany, a to zejména Závěrem si dovoluji poznamenat, že návrh novely zákona o Vojenské policii prošel meziresortním řízením i projednáním ve vládě bez rozporů. Tento návrh má plnou podporu vedení Nejvyššího státního zastupitelství, obou vrchních státních zastupitelství, stejně jako policejního prezidenta. Veškeré výdaje budou hrazeny z přidělených finančních prostředků resortu. Návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a převzatými závazky. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s ohledem na obsah navrhované úpravy věřím, že návrh zákona v rámci prvního čtení podpoříte, a děkuji vám za vaši pozornost.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. První je pan poslanec Antonín Seďa. Pane poslanče, máte slovo.
S tím souhlasím, protože novela zákona zajišťuje soulad zákona o Vojenské policii s přijatou novelou trestního řádu. Základní je také rozšíření schopnosti Vojenské policie týkající se samotného vyšetřování trestných činů -
Já vás, pane kolego, přeruším a požádám sněmovnu o klid. Tady nechte kolegy poslance se vyjádřit k těm návrhům, které jsou v jejich zájmu. Prosím, pane poslanče, pokračujte.
V tom roce 2013 to byla přírodní katastrofa. Takže dneska prostě říkat, že to je strašně dlouhá doba a kdo ví, proč je to tak a co se tam dělo... No dělala se jednoduchá věc. Prostě se nejdříve zadalo odstranění toho svahu, až se ten svah odstranil, tak se mohla dělat analýza toho svahu. Jediný problém s bodem 4 mám v tom termínu. Protože je sice hezké, když se usnese Sněmovna o tom, že předložíme výsledek auditu v červnu, ale vzhledem k tomu rozsahu my se musíme firem, které takový audit budou schopny udělat, zeptat, kdy takový výsledek jsou ony schopny udělat. Tolik za mě.
Vypadá to, že ano. Prosím.
Děkuji. To je napsáno ve zprávě NKÚ. Je tady snad někdo, kdo nevěří zprávě NKÚ? A já jsem o to žádal už delší dobu. Byl podivný šrumec a skončilo to tak nějak podivně ve ztracenu. Pak už jsem byl vyhozen, tak jsem nestačil trvat na tom, aby to bylo dokončeno. Takže tam se dějí velmi divné věci. Stát přišel o obrovské peníze tím, že to musel vyřadit z financování z evropských fondů. Jak si někdo vůbec může dovolit, pane ministře, jak si může dovolit u nedokončené stavby zašmelit nebo sešrotovat stavební deníky? A proto forenzní. Může si skutečně stát dovolit takovouhle organizaci? K těm dalším bodům. To není malá částka. To je přece zásadní žaloba. Veřejnost má právo vědět, jak je nakládáno s jejími financemi.
Vzhledem k tomu, že jste dokončil své závěrečné slovo, já tedy otevírám rozpravu podrobnou. Prosím.
Původní a upravená. Já to vezmu jako protinávrh. Moje stanovisko je neutrální. Termín neprodleně." Pan kolega Hovorka tam má drobnou nuanci - sto let. Souhlas? Takže tam je jediný návrh.
Zmiňoval to tady kolega Korte. Probíhala tady mezi vámi válka, přestřelka. Vznikl ten úřad, jehož název si stále nejsem schopna zapamatovat. Proč se tohleto nediskutovalo v rámci vzniku té centrály? Na jednu stranu tady vzniká nějaký úřad, kterému říkáme centrální, nějaký kriminalistický úřad - nebo to je jedno, ten název - a na druhou stranu zase pokoutně někomu přidáváme nějaká oprávnění. Tady existují stálé komise, několik stálých komisí, ať už to je pro Vojenské zpravodajství, pro Generální inspekci bezpečnostních sborů, velké ucho. Kde je návrh, který by nám ukázal, jakou cestou tato vláda bude chtít jít z hlediska kontroly? Opět nedomyšlené, nedotažené a opět si tady říkáte o rozšíření pravomoci na něco, co vůbec není úkolem vojáků. S čím přijdete příště? Že budete chtít, aby biologický materiál odebírali celníci pro účely trestního řízení? To přece nemůžete myslet vážně! Jsem za to ráda, protože jeho předchůdce pan ministr Dienstbier měl několik stran připomínek k tomuto návrhu zákona. Možná se něco z toho vypořádalo, možná ne. Pokud pan ministr Chvojka je s tím seznámen, protože skutečně tady se ho musím zastat, protože to stanovisko nedával on, ale ještě jeho předchůdce. Každá schůze dva tři zákony. Tento zákon jsem tady kritizovala před rokem. Má řešit nakládání s biologickým materiálem. Bude na to mít dopad, nebude na to mít dopad? Myslíte na to? Skutečně, je tady celá řada věcí, které jsou sporné. Jsme devět měsíců před koncem volebního období. Všichni to víme. Já bych proti tomu nic neměla, pokud by ty zákony byly dobře zpracované, navazovaly by na sebe a byl by k nim důvod. Tady žádný důvod nevidím. Voják má být vojákem a policista policistou.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové.
Tam jsme tedy měli uplatnit připomínky, které tady byly uplatněny, protože tam jsme vložili ty kompetence vojenským policistům. A to měl za úkol, nebo má za cíl, právě projednávaný zákon, respektive novela.
Já se jenom cítím být vyvolán, tak musím říci, že všechny moje připomínky byly plně vypořádány k mé naprosté spokojenosti, takže návrh má mou podporu.
Tady nezasahujeme do politického boje, který je regulován ústavními pravidly. Proto jsem také hlasovala pro zřízení té stálé komise pro Ústavu a mezinárodní smlouvy včera, protože je to jeden z bodů, jedna z oblastí, kterou bychom se měli více zabývat. Nevydiskutovali jsme si to, protože ani nás to v té chvíli nenapadlo, uplatňovaly se jiné argumenty. A pak si myslím, že s ohledem na zdůvodnění prezidentského veta je přímo naprogramovaná cesta k Ústavnímu soudu. A teď proč jsem použila ten termín, že to nebude šťastný výsledek toho hlasování. Jaké nároky by uplatňovali ti, kterých by se tato novela dotkla? Takže shrnu svoje vystoupení asi tak, že za prvé, chtěla bych přijmout novelu zákona o střetu zájmů. Za třetí, myslím si, že bychom měli mít respekt před rozhodováním Ústavního soudu, které již nyní ukazuje, že Ústavní soud dovede ty mantinely politické moci omezit svým rozhodováním. Je na to dostatečně odborně fundovaný i politicky nezávislý. A konečně za poslední, obávám se možných důsledků, pokud novela nabude účinnosti tak, jak předvídá.
Zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dále se dnes od 9 do 10.15 omlouvá pan poslanec Ivan Gabal a dále z osobních důvodů se dnes omlouvá pan poslanec Jiří Junek. Přistoupíme tedy k projednávání bodu A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Otevírám rozpravu a vidím do ní přihlášku pana poslance Ondráčka.
Děkuji, pane předsedající. Pokud byste s tím seznámen nebyl, musel bych některé věci zopakovat. Dále jsme hovořili o tématu náboru. Jedním z důvodů je to, že nástupní plat policisty je tak nízký, že i vy o tom hovoříte, proč se nedaří náborovat.
Mohu slíbit, že toto přání bude vyslyšeno. Tam bych chtěl dodat ale ještě jednu věc. Ono i když tam zapracujeme všechny ty změny, tak ještě i potom je zapotřebí ochota jít do konfliktu.
Děkuji, pane ministře.
Dobré odpoledne ještě jednou. Vážený pane ministře, opakovaně se vracím k problematice povinného očkování. Jen podotýkám, že nejsem odpůrce očkování, ale vadí mi, že některé sporné otázky zůstávají dlouhodobě bez řešení. Bohužel, nestalo se tak doposud. Já bych se v této souvislosti chtěl zeptat, jak vy přistoupíte k tomuto slibu bývalého ministra Němečka, že tato situace bude řešena. Hovořilo se o fondu na odškodnění trvalých následků povinného očkování. Předem děkuji za odpovědi.
Slovo má pan ministr zdravotnictví.